Já bych chtěla doplnit svou předřečnici Kláru Dostálovou, prostřednictvím vás. Jestliže Evropská komise nemá žádné výtky a vše bylo zhojeno, tak tedy nechápu ten myšlenkový pochod pana poslance Michálka, prostřednictvím vás. Pokud se to nedalo zhojit třeba vyhláškou a museli jsme ten zákon otevřít, tak potom to mělo logiku, protože my jsme museli zhojit.
Pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou. Prosím, pan předseda Michálek s protinávrhem, předpokládám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr je omluven, a jestli je tedy potřeba nějaký čas na odpočinek, tak já dávám protinávrh, aby bylo jednání Poslanecké sněmovny přerušeno pouze na pět minut. Myslím si, že to je doba dostatečná, během které se případně kolegové můžou zotavit.
Všechny vás tedy odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Já zagonguji a přivolám ještě kolegy z předsálí. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených.
Končím tedy 66. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že za pět minut bude zahájena 69. schůze Poslanecké sněmovny. A ještě s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová a následně pan předseda Fiala.
Dovolte, abych shrnula, co se tady právě stalo. Právě jste s největší pravděpodobností protiústavním způsobem schválili protiústavní novelu, která je navíc krystalickým přílepkem. Hůř už jste to opravdu udělat nemohli! Jen vás musím varovat, že příště bude chtít pan předseda Michálek politiku zakázat třeba vám. Nicméně nyní vzhledem k atmosféře, kterou jste tady vytvořili, a vzhledem k tomu, že my se musíme poradit, jak dál v této věci, beru si dvě hodiny pauzu na poradu klubu hnutí ANO.
Nyní se s přednostním právem ještě hlásil pan předseda Fiala, než vyhlásím přestávku.
Ano, dámy a pánové, dovolte, abych i já shrnul pocity nebo stanovisko hnutí SPD po tomto zákonu. My jako hnutí SPD nebudeme hlasovat pro takovéto přílepky, a zvlášť když jde o přílepky, které do těchto zákonů vkládají Piráti. A i já žádám čas na poradu klubu poslanců hnutí SPD v délce dvou hodin.
Prosím.
Kolegyně, kolegové, není možné si v tuto chvíli, v tomto okamžiku ukončené schůze vzít přestávku. Pokud byl vyčerpán program schůze, a ten byl vyčerpán hlasováním o daném návrhu zákona, tak není možné si žádat pauzu, protože není k čemu.
Prosím, paní předsedkyně.
Respektuji. Každopádně my dnes nebudeme chtít jednat vzhledem k situaci, která se tady stala, vzhledem k tomu, jak vy pošlapáváte demokratická práva a jakým protiústavním způsobem jednáte.
Děkuji. Nyní tedy s přednostními právy. Pan poslanec Benda se vzdává nároku na přednostní právo a nyní je na řadě paní předsedkyně Schillerová, následována panem předsedou Fialou. Také děkuji. Nyní pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo.
Děkuji. A vzhledem k tomu, že na základě dohody grémia bylo rozhodnuto, že tuto schůzi přerušíme do středy do 13 hodin, než tu schůzi přeruším, ještě načtu omluvy.
Já budu ještě hovořit k dalším ustanovením, anebo na ně aspoň odkážu obsahově. K ničemu takovému nedošlo. Samozřejmě je třeba potom dojít i k takovému závěru, že tento výklad, a to už tedy se opírám o systematický výklad, musí mít nějaké řešení. Pokud není takové řešení obsaženo přímo v jednacím řádu, musíme si ho dovodit. Nemůže využít ani té obligatorní časové mezery mezi druhým a třetím čtením. Ale čeho může využít a k čemu dospívá Takže z toho závěr sice vyplývá, že časově není omezeno to právo předložit i překvapivý pozměňovací návrh, ale že je legitimní na něj využít těch procedur, které předvídá jednací řád, a reagovat tím, že vrátíme takový tisk do druhého čtení a umožníme k němu přijmout odpovídající pozměňovací návrhy. Všichni víme, že k něčemu takovému nedošlo, a ani zde není ochota většiny poslanců, a nedělám si iluze, že po mém vystoupení ta ochota se převáží ve prospěch vrácení do druhého čtení, čili zbývá potom v takovémhle případě pouhá cesta obrátit se na ten tisk samotný, respektive na ten přílepek, na to, k čemu došlo, a já se teď hned k tomu obracím. Samozřejmě část třetí - změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Takto se samozřejmě postupovat nemá, a proto bude předmětem takového postupu naše ústavní stížnost, kterou nepochybně v případě, že Poslanecká sněmovna dojde k závěru, že jí to nevadí ve své většině a schválí ve třetím čtení tento návrh, tak taková ústavní stížnost bude zpracována. A to "trošku" říkám ironicky. A samozřejmě je to v rozporu s principy právního státu a demokratického legislativního procesu. Je to proti dobrým mravům, které tady ve Sněmovně by měly panovat. Takže dovolte mi osobní poznámku. Já nechápu tu jistotu, se kterou teď někteří poslanci z koalice již prognostikují, nebo předvídají, že Ústavní soud neshledá ten rozpor. Byl by to zlomový judikát. Samozřejmě Ústavní soud má na něj plné právo. Zlomový v tom smyslu, že by došlo k určitému vychýlení té dosavadní ustálené judikatury. Ale to bych tedy ráda si přečetla to odůvodnění, kterým by se to Ústavnímu soudu podařilo. Ale samozřejmě to vyloučit nelze. Samozřejmě v rámci faktických poznámek nemohly zaznít systematicky, uspořádaně. A já zase jsem vyhodnotila i čas, který je mně.. který mně náleží, a ten mně náleží do těch 11 hodin, ale chci tady ještě umožnit určité procedury, takže úplně do 11 ne. Takže také nebudu systematická, předem se za to omlouvám. Respektive jeho argumenty byly natolik přesvědčivé, že již ta stanoviska tak kritická nejsou. Čili to byl jeden drobný návrh. Ministerstvo vnitra prostě stručně, věcně, jasně k tomu zaujalo nesouhlasné stanovisko. A nezbývá mně, než to stanovisko respektovat v tom smyslu, že sice zvednu pro svůj pozměňovací návrh ruku, ale prostě budu přehlasována, a v jednom případě oprávněně. Nesouhlasné stanovisko. Není důvodné předkládat výroční zprávu Poslanecké sněmovně pouze pro informaci, aniž by ji Poslanecká sněmovna měla projednat, jako je tomu například u zpráv předkládaných veřejným ochráncem práv. Pokud by již taková úprava měla být výslovně stanovena, je pak otázkou, proč by zpráva neměla být předložena i Senátu. Můžeme s tím souhlasit, nemusíme. Patří to nicméně ke standardům legislativních procesů. Ministerstvo vnitra má výbornou legislativu. Já jsem to už opakovaně říkala, že jako ministryně spravedlnosti jsem si vždycky říkala, že bych některé ty kolegy ráda přitáhla k sobě do legislativy, byť tam na spravedlnosti jsou taky šikovní legislativci. Pokud přijmeme ten přílepek, tak zapomínáme na procesy due diligence, které trvají šest měsíců, někdy roky. No a pak docházím k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jakuba Michálka, kde k mému velkému údivu dochází k zaujetí neutrálního stanoviska, přestože obsahově stanovisko Ministerstva vnitra je zdaleka nejkritičtější oproti těm předcházejícím poslaneckým pozměňovacím návrhům. Protože říká, a já to ještě jednou přečtu, vím, že se to tady už citovalo, ale budu teď doslovná a cituji: "Zařazení nové kompetence úřadu do zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích je neorganické, neboť s vlastní materií tohoto zákona jinak nesouvisí. Bod jedna. Prezidenta republiky lze sice zařadit mezi veřejné funkcionáře a uložit mu v této souvislosti povinnosti, za jejich porušení však nebude možné prezidenta republiky vzhledem k jeho široké imunitě postihnout. Nedostatky vykazuje úprava správního trestání. - K tomu potom velmi podrobné stanovisko zaujímá samotný úřad, který říká, že něco takového vůbec není možné.
Já jsem proti tomu návrhu, protože se snažím mít úctu k naší vlastní historii. U některého z předřečníků, nevím u koho, takže to neberte nijak zle, tady u někoho padlo, že manželství je staré několik set let. Prosím vás, manželství je staré několik tisíc let. Ono i právně je staré několik tisíc let. Druhý hodnotový důvod. Takže přijímání zákonů, které popírají biologickou realitu světa, je podle mě nesprávné. To je druhý důvod. Tak to jsou ty čtyři hodnotové důvody. Teď ty právní. Jsme součástí evropského prostoru, evropského civilizačního prostoru, jsme smluvní stranou Úmluvy o lidských právech a spadáme jako Česká republika a respektujeme jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva. To jsou slova ne Karla Hase, za chvilku odcituji, to jsou slova Evropského soudu pro lidská práva. Není to jedno rozhodnutí, je to spousta rozhodnutí. Toto chápání binární existence lidského druhu nemá původ ve vůli státu." Vsuvka, my jsme tady zákonodárci ve smyslu vůle veřejné moci, neboť veřejná moc pouze akceptovala tuto realitu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu hlasovat proti tomuto návrhu, a to v zásadě ze sedmi následujících důvodů. Jsou podle mě relativně stručné, srozumitelné i neprávníkům. Takhle se trestní právo v jakékoliv normální zemi měnit nemá - v reakci na konkrétní jednotlivé případy. A tady uvedu příklad. Tak to tedy s tím mám poměrně velký problém. To opravdu žijeme v iluzi, že změnou několika paragrafů trestního zákoníku zabráníme mladistvým pachatelům v páchání případné trestné činnosti? Dneska jsme v jiných bodech mluvili o výchově a jsem rád, že některý z předřečníků, teď už nevím který, to zmínil.
Ano. Děkuji za vaše vystoupení. Děkuji za dodržení času. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Končím tedy obecnou rozpravu. Ano, pan poslanec Juchelka.
Jenom úplně krátce budu reagovat, tak na jednu minutu. Mně se nelíbí to, co tady řekl pan poslanec Haas, protože to znamená, že bychom tedy neměli dělat nic, protože to je pro mladistvé. Ano, psychologové, logopedi ani trenéři nejsou samozřejmě pedagogičtí pracovníci. Trenéři, ti trénují motivované děti. Logopedi, ti mají taky nějakou svou funkci.
Nemá zájem o závěrečné slovo. Končím projednávání tohoto bodu.
Ukazuji na kameru, že toho mám dost. Takže určitě budeme pro prodloužení lhůty mezi čtením. Nebo předpokládám, že bychom proti tomu nebyli. A chci vás také poprosit, nikoliv požádat, to ani nemůžu, abyste pustili tento tisk opravdu do dalšího legislativního procesu co nejdříve.
To jsou takové věci... Já zatím slyším jenom: chci být plnohodnotný, chci mít právo, právo, právo...
S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.
Já už tedy jsem hovořila teď, vidím, že bude hovořit hodně ještě dalších řečníků. Teď mám jenom ty dvě minuty. Já to beru jako určitou výzvu a řekněme si to tedy v rámci podrobných argumentačních důvodů, proč chceme nebo proč připouštíme a vážně se zabýváme touto možností už v rámci prvního čtení. Já si myslím, že to je legitimní požadavek, a jsem vděčná za to, že jste ho transparentně, milý pane kolego, řekl na mikrofon. Ale pojďme na to gruntovněji, připravme se na to, vyhraďme si třeba celý jednací den, řekněme si ještě v prvním čtení, a třeba já budu optimistka, se podaří přesvědčit ty, kteří buď váhají, anebo dokonce jsou teď na pozicích, kdoví, jaké fatální následky by to mělo.
Ono se nám to také v té hlavě uloží, uzraje to. Vy jste tady vyzývali k tomu, abychom k věci přistupovali seriózně. A teď tedy moje drobná úvaha. Všichni víme, že se čas nezastaví, že se stále všechno vyvíjí a mění. Živá, neživá příroda, člověk jako druh, ale třeba i počasí a móda. Leckdy si změn nevšimneme, jindy přiletí jako vítr. A při každém takovém vývoji se pak ptáme, co nám ta změna přinesla, zda a komu byla užitečná, a jestli nás náhodou tato změna neuvrhla na slepou cestu.
Navrhovaná právní úprava má působit především v rovině generálně preventivní, nicméně jejím cílem je i vyslat pedagogickým pracovníkům jasný signál, že si jich stát váží a jejich práci oceňuje, obdobně jako je tomu v případě již zmíněného zdravotnického personálu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navázat jako zpravodaj technicky.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí paní poslankyně Berkovcová.
Pedagogičtí pracovníci v současnosti čelí stále častějším agresivním útokům především ze strany svých žáků, ale leckdy i rodičů. Přesto jim současná právní úprava nepřiznává žádnou zvláštní ochranu pro případy páchání násilí na nich. Průzkumu se zúčastnilo 569 škol a z toho v 45 v posledních letech museli řešit fyzické napadení učitele. Obzvláště složitým podmínkám musí čelit vychovatelé v dětských domovech, výchovných ústavech, diagnostických ústavech, kde mají klienty žáky s poruchami chování, různými patologiemi, žáky agresivní i s trestnou minulostí, a tito pracovníci s nimi musí být každý den, dnem i nocí. Zhoršuje se však i situace na běžných základních a středních školách. Dotázala jsem se na několika školách, jak tam vypadá bezpečnostní situace, jaké je klima ve škole, jaká je nálada a pocity učitelů ohledně chování žáků. Bylo to hodně smutné poslouchání, hodně smutný rozhovor. Zaměstnanci škol, a nejenom učitelé, veškerý personál, jsou unaveni, přepracovaní, ztrácejí motivaci a chuť do práce. Mnoho možností školy bohužel nemají.
Rozumím, paní poslankyně.
Ani personálně to není možné zvládnout. Posílené dozory rovněž příliš nefungují. V extrémních případech školy volají městskou policii nebo záchrannou službu, protože Policie České republiky často odmítá přijet, dokud se něco nestane. A jak vypadá spolupráce škol s rodiči? Nedostaví se do školy, pokud jsou vyzváni, nechodí na pohovory ani třídní schůzky, nechtějí spolupracovat s OSPOD. S tím se učitelé setkávají každodenně, a tak se o tom ani příliš veřejně nemluví. Později zase vše utichne. Pojďme si nyní některé případy z minulých let připomenout, jenom rychle a stručně. Loňský 31. březen zůstane dnem, který zcela ochromil české školy. Žák středního odborného učiliště vzal na svého učitele mačetu. V roce 2015 student střední školy polytechnické v Olomouci napadl učitele, udeřil ho pěstí do obličeje, napadený učitel po útoku upadl do bezvědomí.
Jako další vystoupí paní poslankyně Lesenská, připraví se paní poslankyně Oulehlová.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, cílem návrhu je novela zákona a ta chce zařadit pedagogické pracovníky u vybraných trestných činů ke zvlášť chráněným osobám. Slyšeli jsme tady, jak pedagogové při své činnosti jsou napadáni, jak nejenom fyzicky, ale i psychicky je jejich činnost opravdu v posledním čase čím dál náročnější.
Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové. Z mého pohledu je to střet dvou diametrálně odlišných úhlů pohledu. Každý se dívá na manželství z jiného úhlu, a proto ty dva názory se těžko potkávají. Já vyznávám ten druhý pohled, který považuje za pravý význam manželství předpoklad, zdůrazňuji, předpoklad zabezpečení přirozeného pokračování společnosti, a z toho důvodu je manželství hodno zvýšené ochrany a výhod. To je ten jeho pravý význam, a proto je výjimečné. Proto manželství pro mě zůstává výlučným svazkem muže a ženy. Tento názor budu hájit, i když v některých kruzích není dnes populární. Tímto názorem ale nikomu neupírám právo s někým žít. Ať si každý žije, s kým chce, zejména pokud cítí k sobě velmi silné pouto, a já respektuji vnitřní identitu každého jednotlivce.
Ano, pane kolego, chápu, děkuju za uklidnění.
To byl požadavek právě na legislativní úpravy k zabezpečení některých individuálních práv a odstranění některých překážek ve společném soužití. Tehdy se říkalo, že právě to je cílem. Já jsem otevřený k debatě k úpravě konkrétních individuálních práv a legislativních změn, které ulehčí soužití stejnopohlavních párů v praktické každodenní rovině, s tím myslím nikdo nemá zásadní problém. Je to tak trochu rozhodování mezi budoucností, pokračováním naší společnosti, nebo současností, úprav práv mezi dvěma lidmi. Mimochodem, to, co se dnes nazývá právy, jsou de facto původně výhody, které společnost věnovala těm, kteří mají potenciál zabezpečit její přirozené pokračování. Žádným naším hlasováním nezměníme, že naši potomci přirozeně vznikají ze spojení muže a ženy. To není sociální konstrukt, to je rozhodnutí přírody, to není lidskoprávní otázka. Je pouze mylnou a nebezpečnou představou, že přirozenou podstatu lidstva změníme a předěláme. Život bohužel přináší spoustu nešťastných důvodů, pro které existuje také vysoká rozvodovost, ke které také vede spousta důvodů, a jeden z nich je opouštění vnímání manželství jako tradiční hodnoty. Ale budeme k této erozi přispívat? Hlavním důvodem pro prosazování manželství stejnopohlavních párů je však adopce dětí. V pozadí celých diskusí stojí nikoliv právo, ale nárok na dítě, bez ohledu na to, kde se ve skutečnosti vezme. Podstatné ale v této diskusi musí být, že děti si nemohou vybrat, těch se nikdo neptá. Argumentem obhájců adopcí je to, že stejně existují manželství, která nejsou ideální, která se rozpadnou. Ano, rozpadlé manželství není pro děti ideální. Nikdo ale nevstupuje do manželství proto, aby se rozpadlo. Nebo se můžeme bavit i o manželství, kdy jeden z partnerů zemře. V takovém případě bude chybět nejen jeden z rodičů, ale také buď role muže, nebo role ženy a ukázka vztahu mezi nimi. Dítě se učí podle rodičů a interakce v každodenním životě mezi mužem a ženou je základem i přípravy dětí do svého vlastního dospělého života. Může se bohužel v životě stát spousta věcí, kdy rodina nebude ideální, ale manželství se neuzavírá proto, aby nebylo pro děti ideální, naopak. Tady se používaly osobní příběhy, já se vám také svěřím s jedním osobním příběhem. Zvládly to, udělaly maximum, ale svým způsobem to v životě bylo omezení. Jedna z rolí tam zkrátka chyběla. Dá se to zvládnout, ale ideální to není. A já proto nikdy, nikdy nevytvořím svým hlasem plánovitě neideální situaci žádnému dítěti, kde plánovitě bude chybět jedna z rolí - muže, nebo jedna z rolí - ženy. Argument, že manželstvím pro všechny sledujeme zájmy dítěte, je nesprávný. Proto jsme do tohoto rozhodnutí tlačeni. Ale skutečně se tím reflektují práva dětí, když nemají právo výběru? Oba dva mohou nabídnout stejnou úroveň zázemí, mají stejnou společenskou a ekonomickou úroveň, mají stejné vzdělání, stejný pozitivní vztah k dětem, jsou stejně slušní, stejně hodní, stejně milí. Jak rozhodnete? Není to jedno!